Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já už jsem tady mnohokrát vystupoval s faktickými poznámkami k tomuto problému Pařížská klimatická dohoda. Já tady tu teorii nyní trošičku rozvedu... Dokonce jsme se shodli na tom, že to globální oteplování existuje, což nikdo asi dneska nepopírá, alespoň akademici a vědci to nepopírají. Možná to popírají zastánci třeba uhlíkové lobby a dalších různých korporací, kterým to globální oteplování určitým způsobem překáží. A také jsme se shodli na tom, že i kdyby tady přistáli mimozemšťané, tak nám asi s tím moc nepomůžou, respektive by řekli, že opravdu globální oteplování existuje. Já vás tady nyní seznámím se svým příspěvkem, který jsem nazval Kapitalismus proti klimatu. Spojené státy jako největší znečišťovatel, a samozřejmě také Čína to tenkrát nepodepsala. Takže to znamená, že asi k té Pařížské klimatické dohodě se nepřipojí tolik. Čína samozřejmě říká, že čeká na Ameriku, co udělá Amerika, podle toho se zachovají oni. Ale my víme, že naše planeta je konečná stejně jako naše zdroje. Takže žijeme na modré planetě, planetě, která kypí životem, zatím nám jediná známá ve vesmíru. Lidstvo jako nejvyšší inteligentní uskupení však planetu čím dál rychleji ničí.
Budou se muset zpracovat různé analýzy, podklady. Ale pokud se bavíme o projektu v řádech stovek miliard korun, tak je nezodpovědné rozhodovat na základě dojmů a nadšení. Nadšení je dobře, ale potřebujeme k tomu i další odborné podklady. A já se vracím k tomu finančnímu modelu. Ale vysoce roste pravděpodobnost, že se rozhodneme špatně.
Vyvolal dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Laudát, druhý je pan poslanec Pilný. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem trošku zklamán tímto vystoupením. A mimochodem došlo ještě k modifikaci.
Kolegyně, kolegové, prosím...
Já bych chtěl říct, že je dobře, že to usnesení je konkrétní, a ono už to tady zaznělo, protože pouhý souhlas a konsenzus politických stran, o kterém se tady mluvilo, nic neudělá. K těm námitkám, které tady měl pan předseda Stanjura... Jsou tady poznámky, které se týkají legislativy, protože bez změny legislativy nic nepostavíme. My budeme schvalovat rozpočet, to znamená, že i tady Poslanecká sněmovna se k tomu vyjádří. Když si přečtete, která spojení jsou tam konkrétně navržena, tak bych chtěl jenom říct, že tato spojení jsou převážně na území České republiky a budou řešit dopravní problémy České republiky. S Bavorskem máme odsouhlaseno, že tyto záležitosti bude podporovat.
Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Domnívám se, že železniční doprava, osobní železniční doprava se v posledních letech zlepšila. K tomu by vysokorychlostní tratě v železniční dopravě měly a mohly přispět.
Prosím o klid. Děkuji panu poslanci Kudelovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Karla Fiedlera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.
Děkuji za slovo.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. není zájem. Přerušuji, omlouvám se, paní zpravodajko, ale přerušuji tento bod.
To bohužel nebylo odsouhlaseno. Já bych jenom chtěla upozornit, je to tak, to je usnesení Sněmovny. Do resortu paní ministryně Marksové nikterak nevstupuje.
Přikročíme dál. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 23. února tohoto roku, kdy jsme projednávání tohoto výboru přerušili v obecné rozpravě. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí o slovo. Pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale jsem rád, když tuto debatu budeme moci vést a bude umožněna, takže vás žádám o propuštění do druhého čtení.
Děkuji panu navrhovateli. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Dívám se doleva, dívám se doprava, nevidím žádný takový návrh. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru k projednání. Kdo je proti?
A jedinou možností, protože dále už není možno silnice rozšiřovat, je budování železniční sítě. Proč o tom mluvím? Takže vlastně má to i tento dopad, který si myslím, že by se měl zohlednit.
Ještě někdo do rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a ptám se, jestli je návrh na usnesení jiný než od zpravodaje? Ano, nejdříve pan zpravodaj a dám hned slovo dalším přihlášeným.
Pro splnění cíle vybudovat rychlá železniční spojení v co nejkratší možné době Poslanecká sněmovna dále požaduje realizaci následujících kroků:
Poslední takovou byla klimatická konference v Paříži. Proč tedy až takhle dlouho? Pravděpodobně to vyhovuje právě mocným tohoto světa, kteří nechtějí za žádných okolností snižovat emisi skleníkových plynů. Zde je potřeba zdůraznit, že kapitáni kapitalistické globalizace, což jsou ty nadnárodní korporace, tak vždycky budou tvrdit, že globální oteplování neexistuje. Stejně to bude říkat uhlíková lobby. Neustále. V této své nejnovější knize jasně říká, že buď budeme mít živou planetu, nebo kapitalismus. Oboje mít nemůžeme. A má pravdu. Ukazuje se, že právě kapitalismu, podotýkám globální kapitalismus, který rozděluje svět na bohatý sever a chudý jih, je zodpovědný za to, že se stále nedodržují podmínky, které byly uzavřeny na různých konferencích. Představitelé velkých podniků, nadnárodních společností říkají, že globální oteplování je jen mýtus, my přeci nemůžeme za to, že se planeta otepluje, a jako další argument říkají no dobře, zavřeme podniky a jsme zvědaví, co budete s propuštěnými lidmi dělat. Drží tak v šachu jak národní státy, to zaprvé, tak i přírodu, které brzy dají podle mě osudový mat, protože jestliže to nějakým způsobem nezačneme regulovat, tak nastane tento problém. Zde je potřeba říci, že v roce 2009 se objevila teorie planetárních mezí. Ale jak už jsem tady říkal, tak tato teorie planetárních mezí navazuje na teorie překročení mezí a různých mezí růstu. Tu přinesl profesor Johan Rockström ze stockholmského ústavu a přinesl koncepci devíti planetárních mezí. Jsou to: změna klimatu. Ta je podle mého názoru v současné době nejpalčivější, protože ji všichni vidíme kolem sebe, protože na nás všechny bez rozdílu, ať jsme z kterékoli politické strany nebo z kteréhokoli státu, dopadá změna klimatu, změna počasí. Jednou je velké teplo, jednou je velká zima. To počasí není stálé, jako kdysi nějakým způsobem bývalo. Ukazuje se, že oceán je čím dál více kyselejší. Další poškození ozónové vrstvy. Tento problém souvisí s globálním oteplováním. Zdroje sladké vody. Stále více máme znečištěny zdroje a dochází jejich kapacita. A to je také nepopiratelný fakt, že sladká voda dochází, takže příští války budou zejména o vodu. Tomuto fenoménu říkám zástavbový kapitalismus, kdy se veškerá orná půda zastavuje nesmyslnými halami, sklady, takže tato půda je poté nevyužitá a zůstávají tam pouze skladiště. Ztráta biologické rozmanitosti. Vymírají živočišné i rostlinné druhy. Atmosférický aerosol. Známe ho opět všichni. Podle této teorie jsme jasně už překročili minimálně tři planetární meze. Jistě si sami odpovíte, které to jsou. S tímto problémem samozřejmě souvisí, jak už jsem řekl, ty dopady do společnosti. Globální oteplování může mít negativní vliv na migraci lidí, to už jsem tady taky předestřel, když jsme tady řešili nějakým způsobem migrační krizi. Takže globální oteplování samozřejmě může nějakým způsobem dopadnout i na tu migraci. Ale jak už jsem říkal, tak největší dopady jsou samozřejmě na celou společnost. Tady narážím právě na ten problém nekonečného růstu. Buď se dostaneme do stabilního stavu, nebo je nutné začít přemýšlet nad tím, jakou planetu předáme našim vnukům. Možná je to pravda, ale nicméně jak jsem říkal, žijeme na konečné planetě s konečnými zdroji. Takže jsem hodně zvědav, zda se nám to podaří, protože to by vyřešilo na několik tisíciletí právě tento energetický problém. Vím, že nás třeba straší různé jaderné havárie, naposledy třeba ve Francii, nicméně tam nedošlo k poškození jaderné části. Víme, že v Černobylu to byl typ RBMK 1000, který byl grafitem chlazený reaktor, který se nemohl nikde jinde používat, protože byl nestabilní, takže tam to bylo o něčem jiném.
Jako někdo, kdo jednou nohou žije v Africe, si mohu říkat Afričan. Takže jestli dovolíte, my Afričané se trochu divíme vám Evropanům, jak berete ty klimatické změny a to oteplování na lehkou váhu. Oni nepotřebují letadla k tomu, aby se sem dostali. Tak chceme to riskovat? Podívejte se na demografickou situaci těch zemí, kterých se to týká. Ale máme se o to snažit, nebo nemáme se o to snažit? Dokážeme si zahustit populaci v Evropě? Ale co když se nepletu? Neměli bychom být opatrnější? Ta klimatická smlouva je vyjednaná Evropou. Teprve tehdy, kdy oni budou stabilní a budou se mít relativně na své poměry dobře, budeme my bezpeční.
Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník a pan kolega Grospič je řádně přihlášen, až odezní faktická poznámka pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nyní po podobném postupu v roce 2007 Šumava vysychá a ta její vodní akumulační schopnost se ztrácí. Ale i já vyzývám k opatrnosti. Vyzýval jsem tak po celou dobu projednávání toho zákona marně.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Řekl, že je třeba se také podívat na mapy Hydrometeorologického ústavu a jeho záznamy o zásobách vody, mimo jiné i na Šumavě.
Děkuji. Nic nám nebrání otevřít bod Prosím pana ministra, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo.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 Dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony. Považujeme za důležité, aby obdobné otázky byly v zákonech upravujících jednotlivé sektory finančního trhu upraveny pokud možno stejně.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám obecnou rozpravu. Předpokládám, že není zájem.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.
Pan předseda Stanjura stále v podrobné rozpravě.
Jedná se v zásadě o technické doplnění navrženého znění zákona.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Zeptám se na závěrečná slova. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přítomností pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jedná se z velké části o technickou novelu, která přináší několik dílčích věcných změn a legislativně technické korekce směřující ke snazšímu a především jednotnému výkladu tohoto zákona.
Takže děkuji.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Prosím, pane poslanče.
Takže doporučuji posunout do dalšího čtení.
Já na rozdíl od pana poslance Kudely dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do příští schůze. Ministr zahraničí tady není přítomen. Za další, je to materiál, který předkládá ministr průmyslu a obchodu. Ministr průmyslu a obchodu není a zastupující v současné době ministr průmyslu a obchodu Bohuslav Sobotka je prostě nepřítomen. Takže dávám procedurální návrh, aby se to přerušilo do dubnové schůze.
Já vám děkuji. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Zopakuji návrh, který zde zazněl. Jedná se o procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze jednání Poslanecké sněmovny. Já se táži, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu... Prosím.
Děkuji. Bylo vzneseno veto.
Souhlasí. Faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím. Děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nejprve pan zpravodaj, poté pan poslanec Laudát.
Tak. Abychom si ujasnili některé věci. Tak nevím, proč tady z nějakým procedurálních důvodů chcete poškodit soukromoprávní subjekty v České republice. To opravdu nevím.
Já tedy nevím, ale je to první čtení. My vždycky čekáme, s čím přijdete. Tady vůbec nebylo vysvětleno, o čem vlastně ten předklad je. Pak chci vědět od paní předkladatelky, jak dlouho prostě máme transponovat tu záležitost. Jak dlouho o tom vláda ví. Proč najednou ten spěch? Vaše ministerstva nefungují. Nezlobte se na mě. Nemluvě o tom, že my vždycky se musíme dívat, nebo měli bychom se dívat - protože teď nevládne řada ministrů, teď vládnou úředníci v tomto období.